A ta motivace, ta se také dá najít. Já vím, že vám byly předneseny z jejich strany - a je to lepší, když je to od nich než ode mě, a já jsem mluvila, můžete mě jmenovat, že jsem mluvila o těch kontrolách. Samozřejmě. Vzrostla nálezovost, pokles počet kontrol. To znamená, to, že někdo eviduje v EET, samozřejmě může být zohledněné v rámci kritérií pro výběr - a proč taky? Když prostě oni budou v nějaké té databázi, tak si myslím, že na kontrolu vůbec není důvod dojít, pokud samozřejmě nebudou zapleteni někde do něčeho jiného v rámci třeba DPH, abych to úplně nezúžila. Tam jsou další motivační faktory. Mluvil tam o nějakém zastropování uznání spropitného, třeba jako výhoda. A nebylo by to jenom o té politické ideologii, kdy vy to zužujete. Vy jsme v zajetí té politické ideologie a podsouváte to nám. Říkáte: Vy jste s tím přišli, vaše vlajková loď, tak to za každou cenu musí zůstat. Není to tak. Není to tak. Je to prostě tak, že tady prošlo pět let, nebo šest už to je, prošlo, a to vnímání se naprosto změnilo. Naprosto diametrálně. Ale vy tu debatu jste vůbec nepřipustil.
Děkuji. Ona to není žádná faktická, takže máte slovo.
Docela jste mě pobavila, paní poslankyně, že se bojím debaty. No to se tedy nebojím, jo? Já mám docela přesné informace, co na tom semináři zaznělo. Já jsem z časových důvodů nemohl, ale byli tam lidé z Ministerstva financí, takže mám informaci. Jednal jsem o tom s Hospodářskou komorou i se svými náměstky. Jednal jsem o tom se zástupcem Asociace malých a středních podniků i s odborným aparátem, který tam byl se mnou na tom jednání. Nic z toho, co jsem řekl, nevezmu zpět. Buď platí a), že je to anonymně, pak nemůžu určit, kam má jít kontrola, anebo to anonymní není. Ano, vy jste říkala, odpusťme jim kontroly. No já myslím, že se kontrolovat musí. Tak kromě těch tržeb, na které vy jste takhle zafixováni, tak se musí kontrolovat náklady, zda jsou daňově uznatelné, nebo nejsou. Velmi je to sporné v mnoha případech. Moje oblíbená debata o tom, co je oprava a co je technické zhodnocení majetku. To je sporná věc, na kterou neexistuje jednotný výklad. Ale k té Finanční správě. Konec zaklekávání. Jenom zaklekávali na firmy. Podívejte se na ty mediálně známé případy, kdy stát prohrával jeden spor za druhým. Zaklekával na firmy. A konstatovala to ne opozice, ale nezávislé soudy. To je otevřené řízení? To je otevřená soutěž o nejlepší projekt? Já jsem jasně říkal, a říkal jsem to na poradě se všemi šéfy krajských finančních ředitelství - já s nimi mluvím. Mně takové ty vaše rady, kdybyste se o to zajímal - co myslíte, že dělám? Všem jsem řekl, že je konec zaklekávání a že chci klientský přístup. Já vím, že mnozí, kteří jsou v té poslední linii, mají klientský přístup. A hodnoťme ten výběr, až proběhne. Já věřím, že vyhraje nejlepší projekt. Je tam pověřený zástupce, je to statutární zástupce. Nechci dneska vést debatu o EET, o těch vašich headlinech typu, jak máte hotovou digitalizaci.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 27. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pozvánka vám byla rozeslána ve středu 15. června tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Hayata Okamura a poslance Pavla Žáčka. V hlasování číslo 1 přihlášeno 90 poslankyň a poslanců, pro 88, proti žádný. Konstatuji, že jsme ověřovateli 27. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Hayata Okamuru a poslance Pavla Žáčka. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 27. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nemám přihlášeného nikoho s přednostním právem, proto mohu zahájit rovnou hlasování. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Jedná se o Nejdříve se s přednostním právem hlásí pan předseda Výborný. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji, paní předsedkyně.
Děkuji. Já tedy zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Předložený návrh uvede za navrhovatele ministr financí Zbyněk Stanjura.
V této situaci považuje naše hnutí snížení plateb za státního pojištěnce o zhruba 25 % nejen jako bezprecedentní v historii České republiky, ale hlavně neodpovědné vůči pacientům a navíc velmi necitlivé vůči zdravotníkům.
To byla poslední přihláška do obecné rozpravy. Já se v tuto chvíli zeptám, jestli se někdo ještě hlásí z místa. Rozhlížím se po sálu, nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Zeptám se pana ministra, jestli je zájem o závěrečné slovo? Žádný návrh v obecné rozpravě nepadl, takže bych si dovolila zahájit podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Do podrobné rozpravy je v tuto chvíli přihlášen pan poslanec Tom Philipp, který je zároveň zpravodajem. Pane poslanče, máte slovo.
Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům. A potom je to druhý pozměňovací návrh pod číslem 971, ke kterému se hlásím. Olga Richterová v dopoledních hodinách tento návrh odůvodnila. Předpokládám, že si to všichni pamatuje, a děkuji za pozornost.
Já také děkuji. Další, kdo se hlásí do podrobné rozpravy, je paní poslankyně Martina Lisová. Paní poslankyně, máte slovo. Nyní nikoho nevidím do podrobné rozpravy. Zeptám se, jestli se ještě někdo nehlásí z místa do podrobné rozpravy? Rozhlížím se po sále, nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Zeptám se pana ministra financí, zda má zájem o závěrečné slovo? Pan zpravodaj? Takže v tuto chvíli žádné návrhy nepadly, takže já končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. A dle programu mimořádné schůze otevírám bod číslo Pane ministře, prosím, abyste se ujal slova.
Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím, že kdo sledoval postoje členů dnešních vládních stran k tomu, jak bylo zaváděno EET, a k celému tomu průběhu, nemůže být překvapen tím, že plníme jeden ze svých klíčových předvolebních slibů, které jsme učinili a díky kterým jsme sněmovní volby v loňském roce vyhráli, a předkládáme návrh zákona, kterým se ruší elektronická evidence tržeb. Všechna ustanovení, která jsou v tomto zákoně, v tomto návrhu, souvisí pouze s ukončením evidence tržeb, nejsou navrhovány žádné úpravy nad rámec těch nutných ke zrušení. Já v této chvíli nebudu opakovat všechny argumenty, říkal jsem je tady mnohokrát. Kdyby se někomu zdálo, že jich je málo, můžu odkázat na svá četná vystoupení k EET, případně část těch argumentů zopakovat. Tak kromě našich výhrad, které se nijak nezměnily, se ale velmi změnilo podnikatelské prostředí. Došlo k prudkému zvýšení objemu bezhotovostních plateb, kdy v loňském roce to bylo zhruba 60 % a během dvou až tří let experti odhadují, že podíl bezhotovostních plateb vystoupá až na 80 % všech tržeb. Včera jsme na vládě schválili návrh, aby se tento limit zvýšil na dva miliony. My otáčíme princip vztahu státu a občana a podnikatele.
A dnes nám stávající vláda v souladu se svým programovým prohlášením předkládá návrh na zrušení zákona o evidenci tržeb. Tím se argumentace liší od předchozí vlády, která veřejnosti často říkala čísla vyšší, nicméně pokud budu citovat důvodovou zprávu, původně odhadovaný dopad na příjmových daních nebyl zcela naplněn. Důležitým argumentem je snížení nejen administrativních, ale i finančních nákladů na straně jednotlivých podnikatelů. Já se osobně domnívám, že ten náklad by byl daleko vyšší. Dalším důvodem, který tady zmínil pan ministr, byl výrazný nárůst bezhotovostních tržeb v průběhu covidového období. A já bych ke všem důvodům, které uvádí vláda, ještě přidal jeden argument. Zbytek argumentů a svého politického postoje bych si s dovolením nechal do obecné rozpravy, do které se po ostatních přednostních právech hlásím.
Děkuji, pane zpravodaji. A nyní zde mám přihlášenou paní předsedkyni Schillerovou s přednostním právem ještě před zahájením rozpravy a poté vystoupí pan místopředseda Havlíček.
Vypnutí EET. Není vypnuto EET. A není ani pravda, pane poslanče Munzare, prostřednictvím paní místopředsedkyně, že bych byla proti tomu. Naopak, aktivně jsem přišla dvakrát po sobě. A měla jsem s tím problém i v rámci našeho hnutí. Je dobrovolné. Ano, máte pravdu, pane ministře, že transakce platebními kartami stouply. Ale i to je důsledek EET. Ale druhý, přiznejme si otevřeně, neméně důležitý a neméně zásadní, byl covid, který přispěl velmi k tomu, že stoupl počet transakcí formou platebními kartami. A naopak podnikatelé, se kterými jsem mluvila, nebo zástupci svazů říkají, teď to zase půjde dolů, až se zruší EET. A ještě jste říkal, že ano, zavádíme paušální daň, to je pravda. Paušální daň jsme zavedli, naše vláda. Já si stojím za tím, že to je vynikající projekt. To bude velmi rychlé. Paušální daň, váš návrh už se mi líbí méně, ta tři pásma. Ale to bude debata někdy jindy. Právě ti chtějí, aby zůstalo EET. Tak mi to přímo napsali, mám tady takový podklad, který potom, až se k němu dostanu, tak ocituji. Logicky. Třetí a čtvrtá vlna - o žádných rozporech v koalici nevím.
V roce 2020 - a to už bylo částečně vypnuté - 390 milionů. Ne několik desítek milionů ročně. Pokud si neřekneme, že 40 je několik desítek milionů. Pokud to zrušíme, jak navrhuje naše vláda, ušetříme 463 milionů ročně. To není malá částka. Ušetříme pracovní místa, zrušíme agendu, můžeme zúžit počet státních úředníků. Náklady podnikatelů - nikdo neví. Tak my jsme byli velmi konzervativní a můžeme to mít ještě třeba slabší. To není vymyšlené číslo. Ale nechtěli jsme to přehánět, nechtěli jsme to nafukovat. Pamatujete si srandovní účtenkovou loterii? PR, vláda to dělá dobře - 25 milionů. To nevím, jestli je to v rámci PR, nebo ostatní. To jsou všechno podle našeho názoru vyhozené peníze. Tak si to představme. Já jsem si to představoval. Někdo někam posílá data, část svých tržeb. Co mu stát za to nabídne? Ale to není možné. Ale hlavně, co stát s těmi daty udělal za ty roky? Takže o těch víme všechno. Víme, kolik posíláme penzistům. Víme, komu posíláme dávky. Víme, komu posíláme dětské přídavky. A pak řekneme, když chceme změřit, že rodina, která například má příjem do milionu, že to neumíme. Protože všechno už víme. Jenom s těmi daty neumíme pracovat. Říkám my, neříkám vy. Říkám my jako stát. A to je hrubá chyba. Takže můžete to ohnivě obhajovat, jak chcete. Ale taky mi řekněte, co s těmi daty stát udělal za těch pět let. Jak to, že ta šedá ekonomika už nevznikla, když je to vypnuté? Morálně zastaralé. Ten, kdo to pořídil a říká - já jsem to už pořídil. Blahopřeji a je to správný přístup. Ale je to úplná výjimka, bohužel. Nikomu nebráníme, aby dál používal elektronické řízení své vlastní firmy. O tom ten zákon vůbec není. Jenom politický projekt, který nepřinesl žádné konkrétní výsledky, kromě těch nákladů, o kterých jsem mluvil. My se shodujeme na tom, že ten, kdo neplatí daně, neplní své povinnosti, má být státem přichycen a potrestán. To je úplně bez debaty. Ale tohle není žádné řešení, to není žádná digitalizace. My nevíme, my to nejsme schopni zjistit. Digitalizace má smysl, ale musí být chytře promyšlená. Nesmí to být papír pro papír, digitalizace pro digitalizaci. Ale hlavně to nemohou být PDF formáty. Poslední dotaz pro paní poslankyni Dostálovou, já ho zopakuji. Jak jste využili data z toho skvělého digitálního projektu pro kompenzaci podnikatelů v covidových programech u těch, kteří ty tržby evidovali? Děkuji za odpovědi.
Potom zde vidím jedno přednostní. Takže nejdříve ty faktické, paní poslankyně Dostálová, poté paní poslankyně Peštová a poté pan zpravodaj Munzar.
Děkuji. Protože vy se neobracíte, pane ministře, zády ke mně, ale ke všem podnikatelům. Takže já samozřejmě rozumím tomu, že zamyslet se a vymyslet něco, to bolí, to chápu.
Děkuji za slovo. Když tady minule seděl a držel si uši. Takže taky byl rázný. Já jsem ráda, že rázná taky můžu být stále. Je to politické, je to politické rozhodnutí. Řekl jste to správně. I my jsme ti, kteří rušíme.
Já také děkuji. K hlasování se hlásí paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo.
Na mikrofon. Nezpochybňuji hlasování.
Ještě než otevřu rozpravu, tak mám několik došlých omluv, které tedy rovnou načtu. Pan poslanec Krejza se omlouvá z pracovních důvodů. Z celého jednacího dne se z pracovních důvodů, respektive z důvodu pracovní cesty, omlouvá pan poslanec Stanislav Berkovec.